A poslední poznámka.
Nejsem podnikatel, ale zaměstnávám tisíce lidí. Toto je přece úplně absurdní.
Pane poslanče, pouze mým prostřednictvím.
Já se omlouvám... Já končím tím, že panu poslanci, ministrovi Babišovi chci říct ještě jednou, že tady ta figura s tím, že není politik, je naprosto neúčinná.
Děkuji vám, pane poslanče. Dále mám přihlášeného s faktickou poznámkou pana vicepremiéra Babiše. Já jsem myslel, že se hlásíte s přednostním právem.
Odpouštím vám přehlédnutí, pane řídící, jinak řídíte velmi dobře. Já jsem, kolegyně a kolegové, hrdý na to, že jsem politik, a jsem hrdý na to, že jsem komunistický politik. Já se skutečně za to nestydím. Ono tu práci musí také přece někdo dělat. Ale to jsem nechtěl říci.
Než budeme pokračovat v diskusi, mám zde dvě oznámení. Nyní již s faktickou poznámkou řádně přihlášený pan vicepremiér Babiš.
Občané - tam jsou naši politici. Takže to bych rád připomenul. Prosím vás, to není žádné vyšetřování. Co byste dělali, kdyby nebylo Babiše? Vy máte antibabiš! Vůbec jsem není vyšetřován. Já jsem se vyjádřil a hledám zdroje. Na rozdíl od vás, kteří jenom ty zdroje si dávali do vlastních kapes, tak hledám zdroje. A řekl jsem: Jo, ČEZ by byl dobrý zdroj. To je všechno. Možná ji tam poslal, když to tam v minulosti řídil.
Dále s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Korte. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji, pane předsedající. Hatmatilka, kterou hovoří pan ministr financí Babiš, se českému jazyku blíží pouze velmi vzdáleně. Dámy a pánové, je to zákon prosím. Já chápu, že to pro pana Babiše může být obtížné, ale platí stará římská zásada lex dura, sed lex - je to zákon tvrdý, ale je to zákon. Alespoň jeden. Tak dámy a pánové, já jsem ten jeden a žádám, aby projevy pana Babiše byly tlumočeny do spisovného jazyka českého! Promiňte, o tom nelze hlasovat, to jsou slova zákona.
V tom případě se zde naskýtá otázka, zde i nářečí se musí tlumočit do spisovného českého jazyka. A v tento moment já nevidím jako oprávněné o tomto dávat hlasovat. Můžete samozřejmě vznést námitku proti mému postupu, ale myslím si, že v tento moment je to nehlasovatelné.
Promiňte, pane předsedající. Špatně čtete jednací řád. O tom se nehlasuje.
V tom případě... Mám zde řádně přihlášené, je jich zde hodně. Vyčkejte, až se situace zklidní, přihlaste se s faktickou poznámkou. V tento moment se musíme vypořádat s poznámkou poslance Korteho. V tento moment jako další řádně přihlášený s faktickou poznámkou je pan poslanec Kalousek. Poprosím pana poslance Kalouska. A případně další, kteří se chcete přihlásit s faktickou poznámkou, buď se přihlaste elektronicky, nebo mi ukažte. Máte slovo, pane poslanče.
Dovolím si vás jenom upozornit, že jste si protiřečil, pane předsedající. V takovém případě bych chtěl upřesnit, o jaké nářečí se jedná. A pak jste řekl, že se nejedná o nářečí, ale o češtinu. Přihlásil jsem se ale k tomu, aniž bych chtěl soutěžit s panem profesorem politologie, abych se pokusil vysvětlit ten rozpor, když někdo říká "nejsem politik", a přitom objektivně politik je. Z určitého úhlu pohledu jsou veřejné rozpočty neustálým zápasem mezi organizovanou menšinou, která si chce urvat z veřejných rozpočtů více, než jí přísluší, proti neorganizované většině, které se říká daňoví poplatníci. Povinností politiků by mělo být stát na straně té neorganizované většiny. Z tohoto pohledu Andrej Babiš politikem nepochybně není. Nicméně k tomu výroku "nejsem politik" doporučuji vždycky dodat toto mé odborné vysvětlení.
Fakt naším programem není žádný antibabiš. Naším programem není mluvit o vás. Naším programem je prosazovat svoje nápady, svoje podněty, svoje hodnoty a upozorňovat na to, co se nám nezdá v těch vašich. Vy se zabýváte námi a ne programem. To je mi úplně jedno, co si z toho vyberete.
Děkuji panu poslanci Vozdeckému za jeho vystoupení. Neeviduji takovou žádost, končím tedy obecnou rozpravu a zahajuji rozpravu podrobnou, do které již avizoval svoji přihlášku pan poslanec Vozdecký. Dalším přihlášením do podrobné rozpravy je pan zpravodaj pan poslanec Petr Bendl. Děkuji panu zpravodaji za seznámení s usnesením zemědělského výboru. Nemají zájem. Tím pádem končím druhé čtení tohoto návrhu. Nyní bychom měli pokročit dalším bodem a to je přerušený bod Zpráva vlády o vývoji kritického stavu nezaměstnanosti v České republice. Nicméně kromě toho ve 12.30 upozorňuji ctěné kolegy a kolegyně, že máme napevno zařazeny volební body, kterým se budeme muset věnovat. Nicméně máme ještě 12 minut do té doby, takže budeme pokračovat v bodě Další řečníky do všeobecné rozpravy mám přihlášené, takže pan poslanec Laudát byl přihlášen. Ptám se, jestli je přítomen.
Odůvodnění: Novelou je pojem Komise Evropských společenství nahrazen pojmem Evropská komise. Tolik návrh legislativně technických úprav s tím, že, jak jsem již avizoval, opakuji znovu, byly tyto úpravy vyvolány přijetím návrhů v zemědělském výboru a nutností těmto návrhům přizpůsobit i plné znění textu.
Krátké vysvětlení: Mám za to, že samotný proces produkce a distribuce potravin je v podstatě kritický a je spojen s mnoha zdravotními riziky pro zdraví obyvatel, a je proto naprosto nezbytný kvalifikovaný dozor, který by měl zdravotní rizika omezovat, a to je především poslání hygienické služby. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Bendl.
Oba se snaží vypreparovat z návrhu zákona tu legislativu, která jde nad rámec, řeknu, evropské povinnosti nebo vyplývající z legislativy Evropské unie. A můj druhý návrh.
Děkuji vám, pane poslanče. Je tomu tak, takže končím podrobnou rozpravu. Chci se zeptat, zda pan zpravodaj nebo předkladatel bude mít závěrečné slovo. Takže máte závěrečné slovo, pane ministře.
Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych za prvé říct, že pokuty nemají podle mého šikanovat. Pokuty a sankční systém má vychovávat a vést k nápravě. Ta informace zde padla. Otázka seznamu pěti zemí, které mají největší podíl na potravinách. Já si naopak myslím, že to lze v rámci účetních systémů udělat velice jednoduše a je to jasná, čitelná, jednoduchá informace pro zákazníky o tom, jakým způsobem a odkud dováží obchodní řetězec nebo daný subjekt potraviny, a má představu o tom, jakým způsobem podporuje domácí ekonomiku. Pokud jde o vznesenou otázku na místo původu, tak zde je to zcela jasné. Tato definice země původu je uvedena v evropském nařízení č. 1169 o označování původu potravin, takže tady není vůbec potřeba vést nějaký spor, zdali ta definice je jasná, či není. Ale myslím si, že v případě tohoto návrhu jsem se snažil, aby Ministerstvo zemědělství a náš legislativní odbor opravdu intenzivně do této problematiky vstoupily, abychom dokázali tady mít kvalitní návrh, aby zde nebyly nějaké chyby.
Potraviny a výživa patří k významným a všeobecně uznávaným determinátům zdraví. Pro zdraví lidí jsou důležité i všechny ostatní okolnosti, které souvisejí s výrobou a distribucí potravin i s jejich dalším zpracováním a konzumací. Není v silách Ministerstva zdravotnictví věnovat pozornost všem aspektům této problematiky. Proto Ministerstvo zdravotnictví vítá spolupráci a pomoc dalších subjektů. Byla by jistě chyba, kdyby důsledkem spolupráce bylo omezení kompetencí Ministerstva zdravotnictví. Jak ukazuje zkušenost, cesta ke vstřícné spolupráci není snadná. Vyžaduje určité značné osobní nasazení a pochopení společného cíle, ale je nezbytné si ujasnit dělbu práce, posílit vzájemnou informovanost, nejlépe vytvořením informačního systému, do kterého mají plný přístup všechny spolupracující subjekty. Ujasnit si společné priority a kritéria hodnocení spolupráce, najít společnou řeč, konkretizovat další možnosti spolupráce a společně ji dále rozvíjet. Možná že by mohla pomoci společná komise, která by formulovala zásady spolupráce, společné využívání výsledků, upozorňovala by na dílčí problémy a navrhovala by záměry dalšího postupu. Zdraví lidí není důležité jenom pro Ministerstvo zdravotnictví. Je přínosem pro jedince, rodiny, organizace i pro všechna další ministerstva. Pokud by se podařilo dobře založit spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem zemědělství, mohlo by se to stát východiskem pro další obdobnou spolupráci. Není pochyb o tom, že resortní přístup potvrdil své přednosti při řešení mnoha zdravotních problémů. Náročná odborná příprava zdravotnických pracovníků vede někdy k tomu, že laický názor je podřadný. Ukazuje se však, že zdraví se týká všech lidí a že je ovlivňováno mnoha nejrůznějšími okolnostmi, které mnohdy nespadají do kompetence resortu zdravotnictví. Proto je tak důležité, aby Ministerstvo zdravotnictví překročilo tradiční resortní přístup a aby rozvíjelo spolupráci se všemi, kteří mohou ovlivnit skutečnosti mající vliv na zdraví lidí. Proto je nezbytné, aby dosavadní aktivity a kompetence Ministerstva zdravotnictví byly doplňovány a rozšiřovány a aby byly zakládány nové aktivity v kompetenci i jiných ministerstev, které budou příznivé pro zdraví lidí. Ministerstvo zdravotnictví by se však mělo ujmout citlivé motivace i koordinace. Musí se připravit i na určitou formu decentralizace, kdy některé kompetence budou přeneseny do krajů a okresů. Neformální spolupráce na krajské a okresní úrovni může být mnohdy efektivnější než tradiční administrativní spolupráce centrálních orgánů. Ukazuje se však, že zdravotní gramotnost jednotlivců a institucí nespočívá jenom ve vědomostech, ale především v zájmu o zdraví, v přijetí odpovídající odpovědnosti a ve schopnosti a ochotě rozhodovat v běžném životě tak, aby to vedlo k ochraně i ke zlepšení zdraví. Pokud se podaří skutečně zavést dobrou meziresortní a všestrannou kontrolu potravin, potom to bude jeden z důležitých kroků k natolik potřebné cestě ke zdraví. Základní odpovědnost za zdraví lidí má celá vláda. Je proto důležité, aby se Ministerstvo zdravotnictví neorientovalo jen na nemocnice a na jednotlivé zdravotnické služby, ale aby aktivně vstupovalo do širokého systému péče o zdraví. Předpokládá to, že bude usilovat o spolupráci s ostatními ministerstvy a dalšími subjekty, a to ne tak, že by rezignovalo na své kompetence, ale tak, že svůj zdravotní dozor doplní o ostatní aspekty, kterým nebyla dosud věnována odpovídající pozornost. Je samozřejmě důležité, aby Ministerstvo zdravotnictví kontrolovalo jak potraviny, tak zaměstnance v provozovnách i prostředí. Důležitá je ovšem kultura jednání a spolupráce. Jakmile by vykvetly kompetenční spory, je celý výsledek ohrožen. Na rychlý vývoj situace není vhodné reagovat tak, že budou Ministerstvu zdravotnictví a hygienické službě kompetence odnímány, ale tak, že budou rozšiřovány a v těch oblastech, kde jsou konkrétní zdravotní problematice poněkud vzdáleny, vstoupí do kontrolního procesu další subjekty. Zákon, který by provázely rozpory mezi ministerstvy, nesmí být přijat. To by nevedlo ke zlepšení kontrolní činnosti, ale k jejímu rozvratu. Pokud by rozpory přetrvávaly, zákon by měl být stažen, případně neschválen. Schválení zákona, který by posílil kompetenční spory v koalici, by mohl uvítat jenom ten, kdo chce ohrozit vládu. Já se nyní ještě dotknu krátce vývoje, který nastal v hygienické službě, a to určitě lidé, kteří pracují ve výboru pro zdravotnictví, velmi dobře znají. V uplynulých sedmi letech došlo k velmi výraznému omezení hygienické služby v oblasti rozpočtové i v oblasti personální. Výsledkem je zdecimovaná hygienická služba - a nyní se vlastně tímto návrhem dále omezují kompetence hygienické služby. Nyní se chci vrátit k tomu, čím jsem začal. Děkuji za pozornost a dovoluji si potom ještě se přihlásit do podrobné rozpravy.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Volební komise k tomuto bodu přijala své usnesení číslo 58 a návrh prezidenta NKÚ formou tohoto usnesení byl postoupen všem poslaneckým klubům. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví a volební komise v tomto případě navrhuje volbu tajnou jednokolovou. Ještě doplním, že zvolený člen se ujme funkce složením slibu do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Nyní vás, pane předsedající, prosím, abyste otevřel rozpravu jak k navrženému kandidátovi, tak ke způsobu volby.
Já otevírám rozpravu k navrženému kandidátovi a ke způsobu volby, do které se v tuto chvíli nikdo nehlásí. Já přerušuji bod číslo 71 a poprosím pana předsedu volební komise o technické informace k organizaci volby.
Vážení kolegové, volby proběhnou standardním způsobem ve Státních aktech. Všechny lístky k těmto volebním bodům obdržíte najednou.
Děkuji panu předsedovi volební komise za vyčerpávající informace. Ve 13.55 se tady sejdeme, ti, kteří chtějí znát informace o výsledcích tajných voleb. A upozorňuji, že již ve 14 hodin začíná mimořádná schůze Poslanecké sněmovny.
Co si má počít zaměstnavatel, který, když nemá práci a musí držet lidi, takže tam ty efekty jsou naprosto jednoznačné.
Děkuji panu poslanci Laudátovi. Zahajuji tedy blok volebních bodů bodem Návrh na odvolání předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu Prosím, aby se slova ujal předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.
Dobré popoledne přeji, vážené kolegyně, vážení kolegové. Pokusím se být při jejích čtení a seznamování vás s obsahem jednotlivých bodů stručný a připomenu, že po představení a seznámení se s jednotlivými volebními body vás poté požádám jménem volební komise, abyste se, jak už jste zvyklí, odebrali do Státních akt a provedli společně tajnou volbu v jednotlivých volebních bodech. Začneme bodem číslo 62, jak řekl pan předsedající. Je to Návrh na odvolání předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu. Volební komise navrhuje provést toto odvolání veřejně pomocí hlasovacího zařízení.
Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se - mám tady pana poslance Váchu a Havíře s faktickou poznámkou. Není tomu tak.
Od poslaneckého klubu ČSSD návrh na volbu poslance Ladislava Velebného, od poslaneckého klubu ANO 2011 je to návrh na volbu poslance Jaroslava Faltýnka. Volební komise navrhuje provést tuto volbu tajně.
O slovo se přihlásil pan předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.
Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy.
Beru tuto informaci na vědomí, děkuji za ni. Konstatuji tedy, že nominace na předsedu Dozorčí rady SZIF se zúžila pouze na jedno jméno, na jednoho kandidáta, a zopakuji, je to pan poslanec Ladislav Velebný, který je navržen poslaneckým klubem ČSSD. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví.
Návrh na volbu členů Rady České tiskové kanceláře
Volební komise obdržela řádně ve vyhlášené lhůtě tyto nominace poslaneckých klubů: za klub ČSSD Vladimír Cisár, za klub ANO 2011 Miroslav Augustin, za klub KDU-ČSL Jakub Heikenwälder a za klub ODS pan Kristián Chalupa. I toto usnesení bylo rozesláno všem poslaneckým klubům. Zvláštní zákon ani v tomto případě způsob volby nestanoví a volební komise navrhuje volbu tajnou, tedy dvoukolovou.
Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy.
U bodu číslo 66, Rady tzv. ÚSTR, je situace trošku jiná. I toto bylo rozesláno na poslanecké kluby. Nominován byli: Jaroslava Janderová, pan Jan Schneider a pan Eduard Stehlík. Jak jsem řekl, zde je situace malinko odlišná. Zvláštní zákon způsob volby nestanoví. Volební komise se rozhodla ve svém usnesení navrhnout volbu tajnou jednokolovou, a to s tím, že postoupeni budou všichni kandidáti, kteří získají nadpoloviční počet hlasů. Proto Sněmovna teoreticky může do Senátu postoupit všechny tři nominované. To je, kolegyně a kolegové, pro vás důležitá technická informace. Na volebním lístku v tomto případě můžete teoreticky označit kroužkem číslo před jménem všech tří kandidátů.
Děkuji vám. Pouze pro pořádek se chci zeptat, zda se přihlásíte do rozpravy elektronicky, nebo si vás mám zapsat.
A řekl jsem, že se přihlásím do obecné rozpravy, do které se tímto hlásím teď.
Já se k tomu dále vyjadřovat nebudu, protože myslím, že oba dva pánové to řekli naprosto jasně. Po projednání včera na zdravotním výboru mohu konstatovat, že zdravotní výbor se k tomuto zákonu v této podobě vyjadřuje souhlasně. Děkuji za pozornost.
Děkuji vám, pane poslanče.
Děkuji za slovo. Mým záměrem je stanovit nový princip, na jehož základě by se udělovaly pokuty za porušení povinností, které mají prodejci potravin. Problém je to dlouhodobý a zatím se ho nepodařilo uspokojivě vyřešit. Jedním ze způsobů je dostatečně přísně pokutovat hypermarkety. Je to velmi ožehavé téma. Velmi často slyšíme o tom, jak se v supermarketech dějí nekalosti. Prodávají se zkažené potraviny nebo potraviny po datu minimální trvanlivosti. Jak se potraviny špatně skladují, nebo jsou třeba špatně označené. Neříkám, že se to neděje i u malých prodejců. Kamenem úrazu přitom je, že pokuty za tyto prohřešky jsou stanovovány podle špatného principu.